Děkuji vám za pozornost.
Také do rozpravy.
Zahajuji program odpolední schůze Poslanecké sněmovny. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 29. listopadu 2019 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny po skončení obecné rozpravy. Návrh jsme přikázali ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru dalšímu. Bod byl přerušen před hlasováním o návrhu na prodloužení lhůty pro projednání ve výborech o 20 dnů. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Hlasování číslo 46, přihlášeno 103 poslanců, pro 103, proti žádný.
Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl poslední z trojice návrhů zákonů s volební tematikou, které společně slouží k realizaci některých změn v oblasti volebního práva. Tisk 528 je návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky. Návrh představuje reakci zejména na usnesení Senátu číslo 377 ze dne 4. dubna 2018, kterým Senát požádal vládu, aby připravila takovou úpravu volebního zákona, která zajistí větší stálost volebních obvodů pro volby do Senátu. Návrhem se opouští stávající praxe, která znamenala změnu vymezení senátních obvodů v zásadě každé dva roky z důvodu změn v počtu obyvatel volebních obvodů. Dále jsou v tom zákoně stanovena pravidla, jak pro účely vymezení volebních obvodů zohlednit případné slučování, připojování, či naopak oddělování obcí nebo změny jejich názvů.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Přece jen to bylo minulý rok, takže bych to osvěžil.
Pro ty obce, které se rozhodnou toho nevyužít, nebo obce, které nebudují vlastní systém parkovacích zón, se vlastně nic nezmění a nebudou muset přijímat ani žádnou vyhlášku. Představte si například poměrně častý případ, kdy bydlíte v rezidenční zóně, ale auto máte na leasing. V takovémto případě vlastně nemáte právo vaší vlastní domácí parkovací zóny využít. Obce, které vám toto umožní, vlastně jednají dnes nad rámec zákona. A nejde jenom o leasing, jde třeba o náhradní vůz v případě havárie a podobně. Jediný argument, který mohou svým nespokojeným občanům říct, je, že je špatně postavený zákon. Nebojím se říct, že tento návrh může být prvním krokem k revoluci v parkování v českých městech, těch, která se nebudou bát toho využít. Jenom pro úplnost ještě dodám, že v systému - jak říkala už kolegyně zpravodajka - je nahraný podobný návrh pod písmenem C1. To byl alternativní návrh tady k tomuto. Po diskuzích s ministerstvem i na výboru jsme se rozhodli, že tento návrh podporovat nebudeme.
Dále je přihlášen pan poslanec Čižinský.
A hned na úvod jasně vyjádřím podporu pro tento návrh. TOP 09 bude hlasovat nejenom pro něj jako celek, ale i pro všechny předložené pozměňovací návrhy. Tento problém má ale řešení. Autoři se, eufemisticky řečeno, významným způsobem inspirovali naší novelou, s tím rozdílem, že navrhují odtahovat vozidla s propadlou technickou po šesti měsících, nikoliv po třech, jak navrhujeme my. Jsem za to ráda, že tady ten pozměňovací návrh je. U téměř totožného návrhu zákona se během jednoho měsíce vláda posunula od negativního k pozitivnímu stanovisku. A to je přece skvělá zpráva pro nás všechny, kteří chceme, aby tato novela byla přijata, a usilujeme o změnu. Nevím, jestli se na tomto názorovém posunu podepsaly osoby podepsané pod návrhem zákona, ale to už je teď vedlejší. Naši starostové, radní a další komunální politici už čekají na to, až tuto novelu posvětíme. Proto také za TOP 09 říkám, že nám jde o to, aby se tato věc opravdu řešila. Nejenom tedy pozměňovací návrh Patrika Nachera, ale i další. A věřím tomu, že tento návrh tady najde většinovou podporu, a proto se na vás také obracím s žádostí o tuto podporu, protože tento smysluplný návrh opravdu pomůže českým obcím a městům s dlouho neřešeným problémem. Záleží samozřejmě na velikosti obce.
Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Ožanové.
Já sama jsem totiž vykonávala na obci tyto činnosti a věděla jsem, jaký je problém. A vzhledem k tomu, že jsem odborník na dopravu, tak jsem iniciovala tady tento návrh. To znamená, nebylo to až tím, že vy jste podali nějaký návrh. Domnívám se, že to byla minimálně slušnost, a přijměte prosím moji omluvu, mělo to být projednáváno společně.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dobrý den, pane guvernére. Nebudeme si nalhávat, že tento návrh pravomocí a případná z něho vyplývající další regulace hypoték omezí přístup střední třídy k vlastnímu bydlení, k vlastnickému bydlení. Proto se to taky zřejmě dělá. Stát se poslední dobou, a to nejenom ČNB, ale i vláda soustředí čistě na regulaci poptávky po vlastnickém bydlení, a tím zvyšuje náklady na pořízení vlastnického bydlení. Vláda díky zákonu o realitních zprostředkovatelích zvyšuje ceny realitních služeb. Tím vším dělá vláda teď i ve spolupráci s ČNB kroky, které vedou k tomu, aby bylo vlastnické bydlení co nejdražší a co nejméně dostupné. To jsou bohužel fakta, dámy a pánové. Je to v zásadě v České republice, co se týká hypoték, skoro dokonalá platební morálka, protože nesplácejí pouze ti, kteří se z nějakého osobního důvodu dostali do nějakého neštěstí. Je to nedostatek bytů a růst cen. Převedením poptávky z vlastnického bydlení do nájemního růst cen nájemního bydlení jenom urychlíme. A právě třeba úspory jsou největším limitem třeba u mladých lidí k pořízení bydlení. To v současných cenách nemovitostí rozhodně nestačí. Proto je hypotéka pro ně mnohdy jedinou alternativu. Není divu při takovém růstu cen nemovitostí. Co vláda udělala? A touto situací, těmito opatřeními a další regulací celou situaci na trhu s bydlením pouze zhoršíme. A abychom se jednou nedivili, čím ho centrální bankéři třeba někdy v budoucnu vyplní. Vzpomeňme, jak se mnozí divili například nad délkou intervencí proti koruně, a množství nákladů, které to přineslo. Víte, co by byla největší úleva? Vůbec toto zvýšení pravomocí nenavrhovat. Jenže mám obavu, že stávající vláda má pocit, že musí mluvit do všeho, musí mluvit lidem do života, že někdo moudřejší musí určovat, kdo si může a kdo si nemůže vzít hypotéku a jestli máme moc velký podíl vlastnického bydlení a jestli nemáme mít náhodou jiný podíl na trhu s bydlením a podobně. Nechme to na komerčních bankách, které tyto peníze poskytují. A v jejich hlavním zájmu je, aby to poskytly osobám, které budou schopny tu hypotéku splácet. Děkuji za pozornost.
A nyní pan poslanec Martínek.
Dále máme za to, že problematickým ustanovením je také rozšíření okruhu aktiv, se kterými může Česká národní banka uplatňovat měnovou politiku. K tomu také nevidíme nyní důvod. Proto navrhujeme vrátit tento tisk k přepracování s tím, že by byly zapracovány ty poznámky, které jsem zmínil. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Váš návrh jsem zaznamenal. A nyní prosím pana poslance Skopečka.
Dámy a pánové, dobrý podvečer.
To mi přijde jako nevhodný způsob konstrukce ústavních zákonů.
Takže první o vrácení a potom o zamítnutí? Takže nyní přečtu jednu omluvu. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Ale prostě stejně jak tady už kolega Pikal zmínil, je naprosto nekoncepční to mít v ústavním zákoně.
Pan poslanec Navrkal... Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. Takže nyní vystoupí pan poslanec Dominik Feri.
Důvodem omezení použitelnosti tohoto zákona je zejména to, že nejefektivnějším řešením v reakci na nové výzvy digitální ekonomiky pro současné daňové systémy jsou opatření, která budou prosazována a zaváděna v širokém mezinárodním kontextu. Vlastní národní úprava dočasného charakteru má za cíl vytvořit společně s dalšími státy Evropské unie, které vlastní úpravu zavádějí nebo zavedly, tlak na mezinárodní instituce a na uspíšení prací na globálním řešení.
Děkuji za slovo. Já bych tedy jenom připomněl ty nejdůležitější věci. Návrh tedy zavádí digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby poskytované v České republice. Dani přitom budou podléhat jednotlivé služby tehdy, pokud u nich bude překročena minimální hranice jejich zdanění. Je třeba říci, že internetoví giganti u nás neplatí daně v míře, která by odpovídala jejich ziskům v naší zemi, což si myslím, že je nefér vůči ostatním firmám v České republice, které tu daně odvádějí. Závěrem bych chtěl říci, že předložený návrh je tedy v souladu s programovým prohlášením vlády, která se zavázala aktivně řešit fenomén digitální a sdílené ekonomiky, a účinnost zákona se bude odvíjet od legislativního procesu. Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, digitální ekonomika proměňuje naše životy každým dnem a internetoví giganti dosahují v naší zemi nadměrných zisků. Pokud se ale podíváme na to, v jaké míře u nás tyto firmy platí daně, tak ty jejich ziskům neodpovídají ani vzdáleně. Určitě se zde shodneme, že takto nastavený daňový systém není fér, a to jak vůči našim firmám, které zde poctivě odvádějí daně, ale především vůči občanům, kteří drží státní kasu svou prací a spotřebou nad vodou, a to mnohem více než tyto nadnárodní korporace. Nemají totiž takové finanční a personální zdroje, jako mají velké firmy, aby optimalizovali své daňové zatížení. I proto jsem rád, že sociální demokracie přišla jako první s digitální daní. Ještě teď si živě pamatuji, jak jsme byli za tento nápad vysmíváni, a myslím, že nad principem této daně bychom se zde v dolní komoře mohli většinově shodnout. Toho, že je odliv kapitálu z digitálního prostředí problém, jsme si totiž nevšimli jen my. Tento problém reflektuje celá Evropa. Proto tato vláda, koaliční vláda, přichází s vlastním návrhem. I proto jsem rád, že nejsme sami, kdo k této dani přistupuje. Zavedení vyššího zdanění digitálních služeb je jednoznačný úspěch sociální demokracie. Chtěli jsme si posvítit na odtok nezdaněného kapitálu ze země a našli jsme také reálné řešení. I když se tomu někteří samozřejmě zasmějí. Osobně si ale myslím, že bychom neměli tomuto pomyslnému chrastění řetězy ustupovat. Z České republiky odteklo již dost nezdaněných peněz a je třeba tomu udělat také přítrž. Tomu, že chceme, aby hodnoty, jež jsou v naší zemi vytvořeny, byly i v naší zemi důsledně daněny, se nemůže přece nikdo divit, a aby se také tyto korporace na digitálním trhu více podílely na rozvoji České republiky a na růstu životní úrovně našich občanů. Výsledný rozpočtový dopad se pak pohybuje na polovině tohoto intervalu, což je okolo 5 mld. korun. Jsou to prostředky, které můžeme samozřejmě využít na navýšení platů, na valorizaci důchodů nebo na investice. Vážené kolegyně, kolegové, současný stav je ve stále více globalizovaném a propojeném světě jednoznačně neudržitelný a vede ke stále větším a rozmanitějším příležitostem pro vyhýbání se daňovým povinnostem. I proto přicházíme s touto daní. A já bych vás chtěl tímto všechny moc požádat o její podporu. Děkuji za pozornost.
Poprosím poslance na pravé straně u vládního stolu, jestli by se mohli ztišit, a všechny ostatní, kteří projednávají v jednacím sále jakékoli záležitosti, tak prosím v předsálí.
Pokud se zhorší ekonomická situace například z vnějších příčin, tak přece zcela logicky na to zareagují naše komerční banky. Ony mají obchodní rizika. Ony je nesou. První, kdo by měl zareagovat, by měly být komerční banky, protože ony ponesou riziko. A pokud současně tvrdíme, že fungují dobře a fungují správně, tak jim nechme tu důvěru a věřme tomu, že ony jako první zareagují na takovou situaci, protože je to v jejich bytostném zájmu. To není žádná charita. To není od nich žádný dobrý skutek.
Pěkný podvečer. Já tu otázku zopakuji ještě jednou a vysvětlím ten důvod a odkážu se na to, o čem mluvil pan guvernér. Ten dotaz zněl, jestli dnes se tedy banky řídí tím pouhým, v uvozovkách, doporučením. Proto směřoval k tomu ten dotaz, jestli se dneska ty banky tím řídí. My tady něco budeme probírat. Je nějaká realita. Rozumím tomu, o čem mluvil pan guvernér. Pro ty klienty zvenku to znamená: pojďme o tu hypotéku zažádat teď. A v té chvíli nastane ten okamžik, kdy tam půjdou i lidé, kteří by na tu hypotéku neměli dosáhnout za normálních okolností.
Nikdo není přihlášen. Pan guvernér požádal o slovo. Poprosím klid v jednacím sále.
Ale máme vždycky čas od času nějakou banku, zejména z těch větších hráčů, která je prostě jisté období neplní, máme jisté parametry, které se neplní. Čili není to žádné stoprocentní plnění. Prostě je to víceméně plněno. Ale to je v situaci, kdy my na ně ty páky máme. Já myslím, že to asi v tuto chvíli stačí.
S faktickými poznámkami jsou přihlášeni dva poslanci - pan poslanec Kalousek a pan poslanec Munzar. Než dám slovo panu poslanci, přečtu jednu omluvu. Poprosím o klid v jednacím sále! Já vím, že udržet pozornost kolem 19. hodiny je vždycky velice složité, ale přece jenom vydržme to ještě ty čtyři minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím o pochopení. Strach má někdy velké oči. Propadli jsme panice, že někdo z vládních poslanců by mohl navrhnout jednání a hlasování po 19. hodině. Abychom se z té paniky vzpamatovali, prosím o přestávku na jednání klubu v délce pěti minut.
Pokračovat budeme zítra odpověďmi na písemné interpelace.
Ale tam skutečně asi těžiště toho problému není. Kdo si to chce nastudovat, je to samozřejmě součástí toho tisku. Ale jak říkám, nejde jenom o současný stav. Máme důvod si myslet, že nám tento příběh nějak hrozí, že by se mohlo v dohledné době, tedy v době splatnosti, něco takového odehrát? A samozřejmě, že to řešení není jenom v oblasti zmocnění České národní banky, ta má starost pouze o to, aby hlídala stabilitu, ale my, pokud máme starost o to, aby bydlení v této zemi nebyl luxus, aby na něj lidé vůbec dosáhli, tak musíme hledat pochopitelně i jiné cesty. Pravdou je, že ten pětiprocentní prostor, který se dává speciálním případům, také zatím dostačuje.
Právě jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Poté bychom případně pokračovali bodem 12 - sněmovní tisk 580 z bloku druhých čtení. Poté bychom pokračovali body z bloku prvních čtení. S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan poslanec Feranec. Jestliže se nehlásí nikdo s přednostním právem, tak mám zde přihlášku pana poslance Zdeňka Ondráčka jako prvního. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Ale uvidíme, samozřejmě nikoho nebudeme omezovat.
Já vám děkuji. Máte slovo.
Jsem přesvědčena, že tento tisk si zaslouží ještě další projednávání, a požádám tedy o jeho vyřazení z této schůze.
Já vám děkuji. Nejprve návrh pana poslance Ondráčka. Jenom pro doplnění. Všichni víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti? Bod jsme pevně zařadili. Ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. Nejprve poprosím, aby - už se tak stalo - u stolku navrhovatelů je paní poslankyně Ožanová.
Ještě jedna faktická poznámka - předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Na tom není nic špatného. Podle počtu obyvatel, počtu spotřebitelů, síly ekonomiky. Ta rizika prostě existují. A není to podle mě slabý argument. A já jsem dvakrát mluvil o té nespravedlnosti. Já myslím, že ano. Můžeme si to nakreslit, jak chceme. A může to být pravda, že jsme tu nespravedlnost odstranili - v jednom segmentu. O tom jsem mluvil. O těch rizicích. Na tom se shodujeme.
Nyní vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi se vyjádřit také za Piráty k dani z digitálních služeb nadnárodních korporací. Jako Piráti chápeme potřebu řešit problematiku, kdy české společnosti jsou v konkurenční nevýhodě oproti nadnárodním korporacím, které zde neodvádějí adekvátní daně. Google či Facebook poté většinu své evropské daňové povinnosti plní v Irsku, kde díky využívání daňových rájů, jako jsou Bermudy, politice tamní vlády se speciálními úlevami pro nadnárodní korporace odvádějí výrazně nižší daně. Nadnárodní společnosti se sídlem v Irsku tak mají oproti českým společnostem na českém trhu výraznou výhodu. Chtěli bychom, aby došlo k přijetí celosvětového řešení na úrovni OECD, nebo alespoň Evropské unie. Už jen projednávání daného návrhu může podpořit snahy k hledání řešení mírnící nerovnost na tomto konkurenčním prostředí.